Sjednání a následné provádění dohody nebudou mít dopad na výdaje státního rozpočtu, s výjimkou obvyklých rozpočtových položek jednotlivých rezortů a Úřadu pro civilní letectví určených obecně na administrativní a správní výdaje. Na závěr bych snad jenom řekl, že africký kontinent dosud nevykazuje celkově dobrou úroveň letecké konektivity, nicméně potenciál je zde velký a někteří letečtí dopravci se v posledních letech snaží úroveň dostupnosti některých míst výrazně zlepšovat. Mezi ně patří také ambiciózní RwandAir, který před několika lety zahájil lety do Evropy. V této souvislosti se v rámci dohody otevřou možnosti na rozšíření sítě linek prostřednictvím českých, rwandských i dalších leteckých dopravců. Tím doufám dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti tohoto regionu centrální Afriky, který je zajímavý nejen z pohledu cestovního ruchu.
Já vám také děkuji. Není tomu tak. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání Zahraničnímu výboru. Žádný další návrh nevidím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Otevírám další bod a tím je Prosím, pane ministře, máte slovo.
Dohoda obsahuje podmínky pro výkon obchodní letecké dopravy mezi smluvními stranami, jako je rozsah přepravních práv, spolupráce v oblastech provozní bezpečnosti a ochrany letectví před protiprávními činy.
Dohoda je na rozdíl od ostatních jednotlivých dohod unikátní v tom, že se jedná o celosvětově první leteckou dohodu mezi dvěma regiony, které navíc tvoří významný přepravní trh mezi Evropou a jihovýchodní Asií. Děkuji za pozornost.
Jak už tady bylo řečeno, cílem této dohody je vlastně komplexní úprava vzájemných vztahů mezi Evropskou unií a Sdružením národů jihovýchodní Asie, takzvaný ASEAN, v obchodní letecké dopravě, přičemž dohoda po svém vstupu v platnost aplikačně nahradí příslušná ustanovení dvoustranných leteckých dohod sjednaných mezi členskými státy EU a členskými státy ASEANu.
Já bych se tady spíše ráda věnovala tomu, co vláda sama měla na svém jednání vlády, a to 12. dubna, kdy si vláda předložila materiál Zpráva o rizicích a opatřeních implementace fondů EU. Já vím, že asi Sněmovna toto moc neřeší, ale já se čerpáním fondů skutečně zabývám už někdy od roku 2002 včetně PHARE a SAPARDu, takže mě to zajímá, protože jsou to obrovské zdroje pro rozvoj České republiky, které paradoxně by měly pomoci právě státnímu rozpočtu. To znamená, naší prioritou by mělo být čerpání evropských fondů. Do konce programovacího období, to znamená do konce letošního roku, protože programovací období 2014 až 2020 končí v prosinci roku 2023, je potřeba předložit Evropské komisi žádosti v objemu 128 miliard, 128 miliard! Takže ještě že jsme přezávazkovali, protože bude pan ministr mít velké problémy s tím, aby dočerpal. Ovšem tato výzva se nečerpá a naše kulturní dědictví nám vesele chátrá, takže možná by stálo za to, skutečně nedělat ty věci úplně aktivisticky, ale zamyslet se nad tím, kde jsou připravené projekty. Velmi zajímavé je, že máme velký problém i s tím, jak se čerpají prioritní osy mezi takzvaně méně rozvinuté regiony a více rozvinuté regiony. Ve vztahu k IROPu považuji ještě za velmi důležité vás upozornit na to, že dochází k fluktuaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a MMR jako takového. Do toho všeho se mu tam míchají územní samosprávy s organizačními složkami státu. Moc děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dobrý den, milé kolegyně, kolegové. Já jsem dávala písemnou interpelaci na pana ministra Bartoše z docela závažného důvodu, protože ještě včera se na mě obraceli žadatelé, kteří žádali o dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, a musím upozornit ctěnou Sněmovnu, že tito žadatelé chystají hromadnou žalobu. Proto považuji za velmi důležité, abychom se o tom tady dneska pobavili. Výzva byla zahájena ve 12 hodin a ukončení této výzvy mělo být 3. ledna letošního roku. Proč MMR měnilo podmínky spoluúčasti žadatelů? Další obec: "Jak je možné, že jsou subjekty vyzývány k doplnění povinných příloh? Poctivě jsme nahráli všechny povinné přílohy v domnění, že nedoložení je důvodem k vyřazení žádosti." Připojujeme se ke stížnosti ke způsobu předkládání žádostí. Bohužel jsme se opakovaně snažili o veškerá doplnění podkladů. V předchozím případě zrušené výzvy jsme byli výrazně výše za stejných podmínek." Klikací soutěž naprosto nevystihuje kvalitu ani potřebnost projektů, je jen časové hledisko, které ovlivňuje mnoho faktorů." Tady z konce: "Nelíbí se mi ani výmluvy MMR, několikeré zrušení, úpravy, odkládání, zavání to korupcí. Nastavený systém, kdy v jeden okamžik je otevřena výzva, spuštěn příjem žádostí a zveřejněny teprve podmínky výzvy, považujeme za zhoubný. Zvažte prosím situaci, do které jsme se jako škola dostali. Věnovali jsme mnoho času i peněz přípravě projektů a nyní jen kvůli technickým problémům v systému nemáme žádost schválenu" a tak dále a tak dále. A samozřejmě v neposlední řadě kritizují i opakovaně nefunkční a nepředvídatelný systém. Žadatelé samozřejmě apelovali na to, aby Ministerstvo pro místní rozvoj nějakým způsobem tuto situaci řešilo. Mě spíše na tom zaráží, že nás jste tak strašně kritizovali, ale my jsme z té situace vyšli takzvaně na štítu, protože jsme zajistili dofinancování všech projektů, které se dostaly pod tuto klikací výzvu.
Otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám nyní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Kosovem, která byla podepsána dne 26. listopadu 2013 v Prištině. Senát Parlamentu České republiky dal v dubnu 2014 a znovu v dubnu 2018 souhlas k ratifikaci. V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky však proběhlo vždy pouze prvé čtení a jednání příslušných sněmovních výborů. Druhé čtení bohužel dosud realizováno nebylo. Přestože má Česká republika v současné době uzavřeny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s 96 státy světa, s Kosovem taková smlouva chybí. V kontextu těch nejnovějších lze uvést, že od 1. ledna 2022 se provádějí smlouvy s Litvou, Lotyšskem a Nizozemím a od 1. ledna 2023 smlouva s Irskem. V různém stadiu legislativního procesu sjednávání těchto mezinárodních smluv se v Kosovu nachází smlouvy s dalšími zeměmi. Smlouva má ekonomický rozměr. Jedná se o komplexní daňovou smlouvu sjednanou na základě vzorových modelů OECD a OSN. Smlouva upravuje zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů a přispěje k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, to je mezi stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce. Smlouva také tradičně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při jejím výkladu a provádění, výměnu informací a koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů, a to v souladu s mezinárodními standardy výměny informací. Současně smlouva zajišťuje daňovou nediskriminaci českých subjektů v Kosovu a zvyšuje právní jistotu investorů i ostatních daňových subjektů, a to zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti. Naše obchodní bilance vykazuje významný přebytek. Lze tedy předpokládat, že v budoucnu bude postavení Kosova jako jednoho z našich obchodních partnerů i nadále nabývat na významu. I přes nízký počet obyvatel a nízkou kupní sílu nabízí kosovská ekonomika zajímavé příležitosti pro české firmy. Z pohledu exportu České republiky patří mezi nejperspektivnější odvětví kosovského hospodářství především těžební a důlní průmysl a s ním související energetika, dále ekologie a vodní management, obnovitelné zdroje, železniční doprava, dopravní prostředky a stroje pro zemědělství. Kosovská strana i nadále vyjadřuje silný zájem na zvýšení objemu obchodní výměny, dovozu českých výrobků a přímých investic z českých firem v Kosovu a i z těchto důvodů již tuto smlouvu ratifikovala. Vstup smlouvy v platnost se tak v tuto chvíli odvíjí výlučně od postupu prací v České republice. Kosovo usiluje i o co nejrychlejší zapojení země do procesů evropské a euroatlantické integrace, přičemž má s Evropskou unií uzavřenou asociační dohodu, která přispívá k užší spolupráci s touto balkánskou zemí a otevírá cestu k přijetí Kosova za člena Evropské unie. Vážené dámy, vážení pánové, na základě již řečeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala při projednávání této mezinárodní smlouvy zmíněné skutečnosti v úvahu a vyslovila souhlas s její ratifikací.
Jednak vám přeju hezké poledne, kolegyně, kolegové. Vystřídali jsme se v řízení schůze. A než tak učiní, ještě řeknu, že tu mám faktickou poznámku pana Kubíčka Romana, ale musím ji odmazat, protože ještě jsme neotevřeli diskusi. Byl to omyl? Bezvadné. Tak paní poslankyně, prosím.
Dámy a pánové, já se omezím jen na shrnutí dosavadního procesu ratifikace této smlouvy, přičemž opravdu apeluji na to, že se jedná o zamezení dvojímu zdanění. My tady nejednáme o uznání jakékoliv státu, ale o tom, zda naši spoluobčané zaměstnaní například jako prodejci slaninových majonéz v Republice Kosovo budou, nebo nebudou zdaněni jak ve státě zdroje příjmu, tak ve státě, kde mají svůj domicil, tedy u nás. A ano, to je nežádoucí pro naše občany. Organizační výbor projednání smlouvy doporučil ve svém usnesení číslo 7 a přikázal k projednání zahraničnímu výboru.
Nyní otevírám rozpravu, do které máme zatím jednu přihlášku, a to pana poslance Kobzy. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Všechny tyto entity totiž rovněž jednostranně vyhlásily svoji nezávislost stejným způsobem jako Kosovo, představitelé české vlády je neuznávají a hovoří v souvislosti s nimi o nelegitimních útvarech, o separatistech a podobně, a přitom se jejich vyhlášení od kosovského v ničem neliší. Možná jenom to, že jejich vlády nemají za sebou podivnou a temnou minulost. Ale o tom budu ještě mluvit. Kosovo naopak neuznaly významné evropské státy jako Španělsko, Řecko, Slovensko, Rumunsko a některé státy mimoevropské zase vzaly svoje uznání Kosova zpět.
Dostal jsem zprávu, že pan kolega Munzar, člen rozpočtového výboru, na sebe vezme ten nevděčný úkol být zpravodajem.
Děkuji, pane předsedající, a děkuji za důvěru. Jenom budu velmi stručný.
Otevírám podrobnou rozpravu. Nikoho nevidím, končím tedy podrobnou rozpravu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takové usnesení? Kdo je proti? I v tomto případě omlouvám veřejného ochránce práv z dnešního jednání, nebude přítomen.
Vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, přeji vám hezký den. Zpráva je velmi podrobná, má velmi profesionální redakční členění a ta filozofie je také velmi jednoduchá. Jenom dovolte několik čísel, která napovídají o tom, že ta činnost je velmi bohatá. Je to galerijní tramvaj, kterou každý měsíc nabízí nějaké organizaci, takže jeden měsíc, bylo to v březnu, to byla Tramvaj s ombudsmanem, kde se lidé mohli dozvědět o činnosti úřadu.
Evropská unie je v regionu ASEAN druhým největším zahraničním investorem a ASEAN je třetím největším obchodním partnerem Evropské unie.
Nikoho nevidím. Nyní se budeme tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Žádný další návrh nevidím. V tom případě přednesu návrh usnesení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Otevírám další bod dnešního jednání, a to
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu. Desáté zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, které se konalo v červnu 2022 v Ženevě, přijalo rozhodnutí o zařazení dvou následujících nebezpečných chemických látek do přílohy III úmluvy. Zařazením těchto látek do přílohy III se na ně bude vztahovat postup předchozího souhlasu, na jehož základě všechny smluvní strany rozhodnou, zda či za jakých podmínek s dovozem látky do své země souhlasí. Zařazení látek nebude mít na Českou republiku praktický dopad a změny, které s tím souvisí, jsou spíše administrativní povahy. Úmluva je smlouvou prezidentské kategorie. Aby se změny její přílohy III staly součástí právního řádu České republiky, je k tomu zapotřebí souhlasu Parlamentu České republiky a následná ratifikace prezidentem republiky.
Ještě jednou: vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi načíst zpravodajskou zprávu ke změně přílohy III Rotterdamské úmluvy, která se v současné době projednává v prvním čtení. V podstatě jenom na ozřejmení, co ta Rotterdamská úmluva obnáší. V současné době má 165 smluvních stran včetně EU a všech členských států Evropské unie. Zároveň přispívá k používání nebezpečných chemických látek způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Na základě tohoto postupu tedy všechny smluvní strany poskytnou k nově zařazené látce takzvané rozhodnutí o dovozu, trvalé či prozatímní - zda, či a za jakých podmínek s dovozem látky do své země souhlasí.
Ptám se, kdo se do ní hlásí? Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak.
Já bych si dovolil poznamenat, že toto se stává každý rok. To znamená, že v tuto chvíli budeme schvalovat dokument, který je v podstatě už svým způsobem irelevantní.
Zdravotní pojišťovny mají na svých účtech velmi vysoké rezervy, což je určitě dobrá zpráva o jejich finanční stabilitě. Zdravotní péče byla poskytována v široké míře, nikdo o ni nepřišel a finanční zdraví pojišťoven je na velmi, velmi dobré úrovni.
Děkuji.
Tím bych asi začala. No, já si myslím, že pojišťovny mají peníze na účtech díky politice naší vlády, díky tomu, že jsme navyšovali pravidelně platbu za státní pojištěnce a ony si ty rezervy mohly vytvořit. Vy říkáte, mají vytvořené rezervy, tak je prostě teď vyčerpejme. Ale co slyšíme teď? Nevím, slyšela jsem to už od odborové organizace, slyšela jsem to z více stran. Ale ta situace samozřejmě není dobrá. A co bude dál? Bude se privatizovat, budou se zavádět poplatky, co bude dál?
Děkuji.
Je to přesně tak, jak řekla paní předsedkyně klubu hnutí ANO. My jsme přece říkali, že to ještě v tomhle roce vydrží, že v tomhle roce jsou ty rezervy tak velké, ale že ty problémy přijdou až v následujících letech, proto jsme na to upozorňovali. Myslím si, že je předčasné se radovat, a uvidíme, co se bude dít s českým zdravotnictvím po ekonomické stránce dál.
Děkuji.
A to, že ten systém fungoval anebo funguje a že je v takové kondici, tak je opravdu díky tomu předcházejícímu období, to plně podepisuji. A zase se roztočí celá ta spirála, která tady fungovala desítky let. A říkám, já bych kolem toho našlapoval strašně potichu a opatrně a buďme rádi, že to takto je.
Rozhlížím se, jestli někdo něco zásadně nenamítá, není tomu tak. Tak pak je tu ještě jedna faktická poznámka pana poslance Brázdila.
Při těchto 29 kontrolách provedených v roce 2021 NKÚ provedl kontrolu celkem u 128 kontrolovaných osob a navrhl 20 systémových doporučení. Na základě těchto kontrol bylo přijato celkem 246 nápravných opatření. NKÚ v této zprávě opakovaně poukazuje na tempo nárůstu státního dluhu, které může mít a již má vážné dopady na udržitelnost veřejných financí. Na rekordním schodku se podílel zejména významná nárůst běžných výdajů. NKÚ uvádí, že jedním z nástrojů, které mohou zlepšit fungování státu, je digitalizace. Ta i přes dílčí zlepšení se zatím nedostatečně projevuje ve zvýšené účinnosti procesů a efektivitě veřejné správy. NKÚ také upozorňuje na systémové problémy, hlavně na to, že stát často nevyhodnocoval nebo nesledoval skutečný přínos rozdělované podpory. Tyto informace jsou důležité pro parlament a vládu jako klíčové partnery Nejvyššího kontrolního úřadu a rovněž i pro širokou veřejnost z důvodu správného fungování veřejné kontroly.
Děkuji, pane poslanče, za vaše úvodní slovo.
Vykazovala jsem to každý měsíc řádek po řádku a stojím si za každou korunou toho výdaje, takže to je věc, se kterou nesouzním a nesouhlasím.
Jsme ve všeobecné rozpravě. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu tedy končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, byť asi je to rovněž formální věc. O závěrečné slovo asi zájem není. Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu usnesení. Já si ho ještě jednou dovolím přečíst, ať víme, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh takového usnesení? Hlasování číslo 131, bylo přihlášeno 129 poslanců, pro hlasovalo 65, proti nikdo. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednáváme materiál obdobný jako v předchozím bodě. A já tímto prosím, aby Sněmovna zahájila ratifikační proces. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. I zde se ptám na závěrečná slova. Pane ministře? Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Žádný jiný další návrh nevidím. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Je to sněmovní tisk 389, prvé čtení. Z pověření vlády uvede tento tisk pan ministr Jan Lipavský.
Letecká dohoda upravuje standardní podmínky pro výkon pravidelné obchodní letecké dopravy mezi smluvními stranami, jako je například rozsah přepravních práv, vydávání povolení leteckým dopravcům smluvních stran, obchodní spolupráce leteckých dopravců, ale také třeba provozní bezpečnost, ochrana letectví před protiprávními činy a tak dále. Sjednání dohody bylo kromě potenciálu trhu pro pravidelný provoz prioritní i s ohledem na dřívější vyjádření druhé strany, že letecká dohoda je nezbytným předpokladem pro takový provoz, takže si tímto dovoluji požádat Poslaneckou sněmovnu o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru Sněmovny.
Přeji dobrý den. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí? Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Končím projednávání tohoto tisku.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi rychlá a ryze faktická odpověď na poslední faktickou poznámku pana kolegy Kolovratníka. Předchozí vláda, vláda Andreje Babiše, schválila pro rok 2023 ve střednědobém výhledu pro Státní fond dopravní infrastruktury 97 miliard korun. Bohužel není pravda, že 97 miliard korun by dokázalo pokrýt všechny uzavřené smluvní vztahy mezi našimi investorskými organizacemi a zhotoviteli. Taková je realita, víc k tomu není potřeba říkat. Tohle je prostě bohužel holý fakt a musela se s tím tato vláda vypořádat. Dovolím si připojit ještě několik ryze technických odpovědí k tomu, jak je to s připravovaným úvěrem EIB. Platí všechno, co zmínil Zbyněk Stanjura. Tomu předcházel expertní pohled na jednotlivé projekty a dohoda na tom, co všechno by se do toho úvěru mohlo dostat, s tím, že počítáme s letošním rokem s částkou 1 miliardy eur, s tím, že můžeme čerpat finanční prostředky výhodně jak v českých korunách, tak případně v eurech. Čeká nás tedy až 25 takových tranší, které mohou navazovat den za dnem. Tolik alespoň základní stručná informace. Děkuju za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Nyní se přihlásila s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová. Prosím, máte slovo.
Takže se posunu k tomu, co se tady řeklo. Pak samozřejmě jsou prostavěné nějaké peníze, tak se prostě doplní, aktualizuje se potom při sjednávání rozpočtu. Prostě neoddiskutujete to, že jsou tam zasmluvněné stavby a chybí tam přes 30 miliard.